Návrh by měl zjednodušit uvolňování evropských financí v této oblasti.
Za snížení ceny na červnovou hranici 5 000 korun, pokud bychom kompenzovali rozdíl ceny za všechny, by daňoví poplatníci zaplatili okolo 600 miliard korun. Přibližně tolik státní rozpočet ročně vydá na důchody a je to více než desetkrát, kolik stojí rozpočet naší země na obranu. Z hlediska prozíravosti je na podobné úrovni také další zdánlivě jednoduché řešení, tedy nechat si českou elektřinu pro české použití a vystoupit z jednotného evropského trhu. Zatímco elektřinu vyvážíme, plyn, ropu, uhlí a další suroviny, potenciálně nedostatkové suroviny, dovážíme, a nemůžeme si tedy dovolit, aby jiné státy následovaly našeho příkladu a přestaly nám je dodávat. Závěrem dodám jedno. Tato invaze zabíjela nejen naše rodiče, ničila životy a sny československých občanů na lepší budoucnost proměnila v noční můry. My jsme tehdy byli sami a neměli jsme šanci se této invazi ubránit. Ukrajinský národ má dnes větší štěstí. V prvních dnech se ruské invazi dokázal statečně ubránit a následně mu přispěchal Západ v čele s námi na pomoc. A na to můžeme být právem hrdí. Nesmíme ale zapomínat na to, že na Ukrajině i nadále umírají nevinní lidé. Když se nyní bavíme se zasvěcenými armádními experty, slyšíme od nich jednu věc: že Rusku dochází dech. Rusové podle nich nebyli připraveni na tak dlouhý konflikt a jejich jedinou šancí je to, že rozloží během této zimy Evropu. Proto proti ní vedou energetickou válku, šponují ceny a vyhrožují odpojením od energií. Chtějí nás nejen potrestat za naši podporu Ukrajině, ale snaží se rozbít místní sociální smír, postavit jedny proti druhým, veřejnost proti vládě. A v České republice v tomto Rusové bohužel našli spoustu vědomých i nevědomých spojenců. Prosím, uvědomme si, že ten, kdo tuto situaci využívá pro vlastní byznys nebo šíření blbé nálady pro vlastní politickou kariéru, reálně se mu tím daří dosáhnout jediného: pomáhá Rusku splnit jeho cíl rozdělit nás a náš sociální smír. Ale já i naše vláda budeme i nadále dělat všechno pro to, abychom české občany a české podniky před Putinovou energetickou válkou ochránili, ale také pro to, abychom Rusko nenechali vyhrát. Chci ale zdůraznit ještě jednu poslední věc. Všichni ve vládě si uvědomujeme, že současná situace je nesmírně složitá. Je složitá pro občany, je složitá pro firmy. Je pro naprostou většinu lidí absolutně nepřehledná, což ještě zesiluje jejich náchylnost naslouchat dezinformacím. Uvědomme si, že Češi mohou kritizovat vládu. Říkat si, co se jim zlíbí, psát, co chtějí, kam chtějí, demonstrovat, proti čemu uznají za vhodné. Zkuste si tohle v Rusku a vlastně zkuste to třeba i v tom Maďarsku. Nám tohle všechno umožňuje liberální demokracie, na kterou Putin a jeho přívrženci útočí. Chápeme rozhořčení veřejnosti, chápeme nespokojenost. Jenže tak jako Ukrajinci mají naději na to, že Rusy vyženou ze své země, i my, pokud dokážeme držet při sobě, tento boj zvládneme. Myslím, že velmi dobře tu současnou situaci vystihuje několik vět, které nedlouho před svou smrtí pronesl bývalý prezident Václav Havel. "Prohlubuje se taková jakási propast mezi politikou a veřejností. Jsou to takové výkyvy, které jsou známy a popsány ve všech demokraciích. A až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu. Věřím v to, že všechno nakonec dobře dopadne a že mají určité věci smysl. Nyní je opravdu blbě, víme to a zažíváme všichni. Ale já vás ujišťuji, že já i celá vláda dělá všechno pro to, aby ta obrátka k lepšímu přišla co nejdříve.
Váš příspěvek vyvolal dvě faktické poznámky.
Tak děkuji moc. My se shodneme na spoustě věcí samozřejmě a taky jsme dělali spoustu věcí, které samozřejmě tato vláda navrhovala. Hlasovali jsme pro veškerá usnesení, víme, že Putin je agresor, napadl Ukrajinu, hlasovali jsme pro jakoukoliv vojenskou pomoc, kterou tady tato vláda navrhovala, o tom se vůbec nemusíme samozřejmě bavit. Ale musíme se bavit o budoucnosti České republiky. O budoucnosti firem v České republice, o budoucnosti občanů. Takže když tady říkáte například, že jsme tedy v energetické válce, a já říkám ano, jsme, je to pravda, tak proč tato vláda nebrání české firmy a české občany před tady touto válkou? Jaké zbraně používá? To znamená, že ty firmy, které zkrachovaly díky tomu, že jsou vysoké ceny energií, tak jsou vlastně obětí tady neschopnosti této vlády, tohoto konfliktu? Takže to tady vlastně kosíme hlava nehlava, místo abychom se bránili, jak to dělají ostatní státy v Evropské unii, a třeba zastropovali ceny energií? Všechno je krásně zamlženo do krásných, nádherných, úžasných státnických slov, ale nedozvěděli jsme se vlastně nic než to, co by každá vláda, která by tady seděla, dělala úplně logicky tak, jak se to popsal vy, pane ministře. To znamená, že by plnila zásobníky, to znamená, že by jednala na evropské úrovni. Tak kde je ta obrana, když jsme tedy v tom případě ve válce? Co děláte pro to?
Děkuji. Další s faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Berenika Peštová, což by měla být v tuto chvíli poslední faktická poznámka.
Částečně už něco řekl pan poslanec Juchelka přede mnou. Já myslela, že toto jednání, nebo respektive tato mimořádná schůze je schůze o tom, že jsme ji vyvolali kvůli nedůvěře vlády, ale já tady poslouchám nedůvěru opozice!
Vystoupení pana ministra vyvolalo faktickou poznámku, a to pana místopředsedy Havlíčka.
Děkuji. Já se do dvou minut snad vejdu. Znovu říkám, přebírali jsme to, když bylo 800 metrů, předávali jsme to více jak 100 kilometrů. Máte připravený rozpočet na 150 miliard korun, my jsme ho měli na 130 miliard korun, a máte zajištěno pár týdnů před schválením rozpočtu 94 miliard. Historicky jsme nikdy nebyli v situaci, kdy chybělo 56 miliard, to znamená více jak třetina celého rozpočtu.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Kupky.
Nebudu oponovat statistikou připravených kilometrů v prvních letech vládnutí hnutí ANO na resortu dopravy. Ale chci zároveň upozornit na to, a z toho se bohužel nemáte možnost vylhat, že všechny přípravy střednědobých výhledů hluboko podfinancovaly ten výhled připravovaných staveb. Na rok 2023 podle těch schválených výhledů mělo být nachystáno 97 miliard korun. To kdyby se naplnilo, kdyby to tak mělo být, tak to znamená, že se velká část těch staveb bude konzervovat. To si nedovedu představit. A to, že pracujeme na tom, abychom navíc významně posílili v době, kdy dochází k poklesu evropských prostředků vlivem rozložení těch projektů, a znovu vám to nevyčítám, zkratka by mohla vést k tomu, že jste to nachystali tak, takže zrovna bohužel v nejnevhodnějším čase dochází k výpadku ve výši až téměř 20 miliard korun z evropských peněz. Ne, je to prostě poskládáno tak, jak to umožnila doba, jak to umožnila příprava těch staveb. Ale prosím, buďte férový v tom, že za daných okolností přijít s návrhem vícero možností využití finančních prostředků právě v oblasti dopravy, jediný rozumný možný nástroj, a pokud myslíte vážně příslib opozice, která bude konstruktivní, tak bych očekával, že řeknete: to vítáme a jsme připraveni debatovat o tom, který z těch finančních nástrojů je pro Českou republiku nejvhodnější. Obrátit to do toho, že jste zásadně proti využívání dalších možností, pokládám za neférové a ve výsledku hloupé. A žádám vás o to, abyste k těm věcem přistupoval, pokud je myslíte vážně, minimálně s otevřeným ekonomickým hledím a nechal ve výsledku posoudit varianty, které České republice přinesou prospěch.
Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan místopředseda Havlíček.
Podstatné je to, co jsme zajistili do toho rozpočtu. A my jsme zajistili 127 miliard poslední uzavřený rozpočet, vy nakonec plus minus těch 127 miliard taky. Ale teď jste pár týdnů, možná dokonce dnů před finále rozpočtu, a vy jste na 96 miliardách, vždyť to přece velmi dobře víte. Vám chybí více jak 30 miliard jenom do toho, abyste dosáhli roku 2022, a to se nebavíme o tom, že Správa železnic a ŘSD požadují 150 miliard. Ten rozpočet je připraven dobře s ohledem na strukturu. Víte, že jsme se o tom bavili na SFDI teď, proti tomu nic nemám, vaši lidé tam odvedli dobrou práci. Ten problém je v tom, že ten rozpočet je nekrytý. To bych mlčel, ale chápal bych to. A vy říkáte pár dnů před finále rozpočtu, že si na to někde půjčíte. Nevíme, za jaké úroky, nevíme, od koho.
A tohle prostě stojí za to posoudit.
Děkuji za dodržení času. Prosím
Dobře, beru to, jako tým. Ale jak dopadl tento tým? Ten tým dopadl tak, že Ministerstvo financí vám dalo o 30 miliard méně, než jste měli v minulém roce. To je týmová práce? A víme to od konce června. Stát si to půjčí vždycky levněji než jakákoliv organizace. A já nechci, abyste přenášeli na SFDI, případně další organizace, budoucí dluhy, protože když to uděláte a zúročí se to s těmi stávajícími úroky, tak za pět, za sedm, za deset let se to všem vrátí a nebude na nové stavby. To je všechno.
Pan ministr chce reagovat faktickou poznámkou. Prosím.
Pevně doufám už poslední. Aby bylo jasno v tom, co se podařilo za těch osm měsíců také udělat ve vztahu k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Schváleno 127 miliard, v tuto chvíli upravený rozpočet 133 miliard. To je výsledek té společné práce a jednoznačně úspěch. A stejně tak to dopadne i s financováním celých těch investičních staveb v tom příštím roce. A to, že hledáme nejvhodnější cestu - no, kdo by to dělal jinak?
Jak za to může Putin, že máme vysokou elektřinu? Co s tím má Putin společného? Tomu rozumím. Plyn rozumím. Ale co má společného s lipskou burzou? Co s tím má společného? Já nevím, jestli vám, ale mně už ty složenky přišly. A můžu vám říct, že jsem měla vyvalený voči.
Další s přihlášenou faktickou poznámkou je ještě pan poslanec Juchelka.
Já to ještě doplním, protože samozřejmě tady se říkalo o tom, jakým způsobem pan ministr Síkela pomáhá těm občanům skrze energetický balíček. A potom jste v 11 hodin přišli s tímto balíčkem před Poslaneckou sněmovnu, kde jste vystoupil až úplně na závěr a přišel jste žádat o naše hlasy, abychom to podpořili. A tady říkáte a mluvíte ohledně nějaké pomoci. Já úplně koukám, protože všechno ještě na závěr zahalíte a dovolíte si tady zneužít slova Václava Havla právě proto, abyste zakryl svou absolutní neschopnost v tom, jakým způsobem konkrétně máte pomáhat českým občanům a českým firmám. Ty padají a kosí se, protože nepomáháte v této energetické válce.
Máme zde tři faktické poznámky.
Já jsem si tam připravoval dole projev k dnešku, kde jsem se chtěl věnovat hlavně z pohledu dvojího metru na tu celou záležitost. To se tady ode mě čeká. Nicméně jsem ho teď začal předělávat a budu to více věnovat panu ministrovi Síkelovi, protože to je úplně neuvěřitelné, co tady zaznělo. Ale teď jsem to nevydržel, tak jsem se přihlásil a něco řeknu už nyní. Takže vy ty věci čtete, ale nás tady budete peskovat, že my máme psané texty. No tak já byl na několika konferencích, včetně ČVUT, a tam ti odborníci mají tedy úplně jiný názor než to, co tady říkáte vy. A na některé věci vy přistoupíte, ale s obrovským zpožděním. To je třeba to odpuštění toho poplatku. A poslední poznámka. Já nevím, co to jako je, že kdo má jiný názor, než máte vy, tak jde na ruku Putinovi.
On to totiž řekl i pan ministr zahraničí, pan ministr Lipavský, a znovu to řekl pan ministr průmyslu. A já se ptám, vážení ministři, kde berete tu drzost, abyste nás, kteří mají myslím plné právo kritizovat vládu jako opozice, obvinili z toho, že jestliže si dovolíme něco říct proti vám, tak jsme podporovatelé Putina?
Děkuji za dodržení limitu. A další je paní poslankyně Peštová - stále faktická. Poté prosím pan poslanec Lochman, jestli by se připravil, a poté pan poslanec Král. Paní poslankyně, máte slovo.
To, že čekáme na nějakého 9. září, to je fajn. V listopadu loňského roku byl krach nějakých společností, které samozřejmě byly distributory plynu. Co se týče elektřiny, tak to jsme někde v únoru, v březnu, kdy začaly stoupat drakonicky ceny. A my čekáme na nějaké září? Všechny státy kolem nás zareagovaly, zastropovaly, měly nějaké řešení. Já nevím, jestli vy se bavíte s těmi firmami, ale já třeba se s nimi bavím. A ty už opravdu jsou... To nejsou otázky měsíců. To jsou otázky dnů. Ony prostě nepřežijou. A je jenom první firma, která krachne, a půjde to jak domino. Madeta už tady křičí jak dlouho? A jako vám to připadá směšné? Mně to fakt směšné nepřipadá!
Poprosím pana poslance Lochmana. Máte slovo, pane poslanče.
Jsem rád, že jsme se konečně dostali do rozpravy. Vy jste říkal, že pan ministr Síkela chce rozvrátit veřejné finance.
A já se ptám, co jste udělal vy? A vy jste říkal co, pane premiére? To všechno jste říkal. Ale měl byste argumentovat hlavně tím, za kolik vyrábí například ČEZ v jaderných elektrárnách elektřinu. Jádro - Temelín a Dukovany jsou odepsané. Kolik mají náklady? Měl jste okamžitě... Tak svolejte tu radu. Trvejte na tom, aby zrušili tu směrnici. Stále jsme ji žádali, aby konečně něco udělala - ano, bohužel to tak je, tak funguje Evropa. Rule of Law, LGBT, potraty, všechno špatně, ne? To je Evropa. To jsou úředníci, úředníci nikým nevolení. Premiéři a prezidenti Evropy mají rozhodovat, a ne že tady si paní Ursula namaže polského premiéra na chleba. Nazdar, odchod. Ano, a víte, proč? Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? Takže, pane premiére, prosím vás, vy jste nejdůležitější člověk, který může bojovat za české zájmy. Jeden premiér řval na jednoho jiného prezidenta: Nikdy jsme vás neměli vzít do EU. Ano, tam se to hraje. Tam se bojuje za české zájmy. To by byla ztráta veškeré suverenity České republiky. A já doufám, pane premiére, a prosím vás o to, abyste to nedopustil, abyste nepodlehl tady kolegům z TOP 09 a Pirátům. Vždyť pan Bartoš už chodil po Evropě jako příští premiér. My jsme řekli, že nebudeme zkoušet vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli předsednictví, ale potom, co vy jste předvedli nebo nepředvedli, předvedli v organizovaném zločinu a nepředvedli v pomoci lidem s energií, tak jsme to museli udělat. No a potom tady máme to hlavní, co trápí lidi. Víte, co dělají ti dodavatelé energie teď? Oni dělají to, že říkají lidem: Nechte si ty zálohy, my vám je podržíme, ale pojďte na spotovou cenu. Spotovou cenu! A někteří lidé tomu věří. A kdyby tohle nastalo, tak to bude totální katastrofa pro ty rodiny. Úplný armagedon! V energetice, Ministerstvo průmyslu - naprostý chaos v komunikaci. Pan Síkela je hrobař českého hospodářství. Prosím vás, odvolejte ho ještě dneska večer. Jediné, co představil, je úsporný tarif, který mu na hlavu hodili vlastní hejtmani. Celou dobu říkáme, aby vláda odpustila lidem a firmám poplatky za obnovitelné zdroje, celou dobu to odmítáte. A teď, když už je pozdě a nebude to mít kýžený efekt, tak to pan Síkela navrhne. No prostě chaos nad chaos. Stejně jako teď se chystáte zastropovat ceny elektřiny, to vám říkáme už nejméně půl roku. A já jsem přesvědčen, že se tomu nevyhnete, jinak nevím, co se stane v naší zemi. Neexistuje jiná možnost, stejně jako u těch obnovitelných zdrojů.
Do této chvíle jsme slyšeli pouze to, že na evropské úrovni prostě k tomu ta vůle není. Bez toho můžeme stropovat cokoliv, můžeme dělat tarify, jaké chceme, a prostě ta emisní povolenka nás dožene. Pokud budeme pálit více uhlí, tak jak řekl můj předřečník Kubíček, tak prostě cena uhlí půjde logicky nahoru, a tím pádem i cena povolenky, to znamená, že ve finále zase v uvozovkách nevyděláme vůbec nic. Nechali jsme si prostě namluvit to, že obchodování na spotu je to nejvýhodnější, co můžeme mít, a dlouhodobé kontrakty prostě nikdo neřešil. A pokud budu chtít být opět jízlivý, tak to neřešila ani minulá vláda, stejně tak jako to, a to si řekněme otevřeně fakticky neřeší ani ta současná.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Müller.